Tak mně nedá, abych se zase přímo nezeptal. Omlouvám se za to familiérní oslovení. To opravdu po nás nemůžete chtít. Nicméně zase úplně to zlehčovat, že to, co řekl pan bývalý náměstek Štern, je úplně vymyšlené, to si tedy nemyslím. Fakt, buďte v klidu. Takže já pustím pana předsedu poslaneckého klubu KDU.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS.
Děkuji za ten prostor. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jménem dvou poslaneckých klubů, KDU-ČSL a ČSSD, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala dnes po 19. hodině.
Uvádíte mě docela do složité situace jako řídícího. Požádám vás o novou registraci. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Už vidím pana ministra dopravy. Zahajuji další jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. To jsou všechny omluvy, které mi byly v tuto chvíli doručeny. Poté bychom pokračovali body podle schváleného pořadu schůze. Prosím, pane předsedo. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid. Děkuji.
Hezké ráno, dámy a pánové. Bod navrhuji zařadit dnes jako první bod dopoledne již před pevně zařazené body.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Když jsem tady včera ve 14 hodin říkala o tom, že jsme svědky čtvrtého dějství star wars, někteří z vás jste se smáli, někteří jste se tvářili vážně a možná o mých slovech přemýšleli. To, co se stalo včera v odpoledních hodinách, dokazuje to, že z nepochopitelných důvodů se zástupci vládní koalice bojí a Poslanecké sněmovně úmyslně chtějí zamlčovat některé informace, které se dozvídáme ohledně Ministerstva spravedlnosti, ohledně veřejných zakázek na Ministerstvu spravedlnosti, pouze a jenom z médií.
Nyní pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo.
Kdo dále do pořadu schůze? Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Nebojte, není tomu tak. Jsem jedna osoba, žádný Jekyll a Hyde, a mé názory jsou platné i dovnitř ODS, nejenom to, jaké názory mám a budu vám sdělovat, a zkušenosti jako starostka s tímto bohužel negativním fenoménem, který i na Praze 2 je k vidění v našich ulicích. Doposud neměly návrhy na řešení problematiky prostituce v této Sněmovně štěstí. Dnes je to již třetí pokus projednat takový návrh. Ani jeden z nich však nebyl nakonec projednán. Za zásadní bylo vždy řešení otázky vázanosti České republiky úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi, o tom už tady byla řeč. Proto vlastně tehdy v roce 2005 byl návrh zamítnut, především díky odporu tehdejší koaliční KDU-ČSL a opoziční KSČM. Proto byl vládní návrh zákona na regulaci prostituce stažen z jednání. I dnes vláda ve svém zamítavém stanovisku uvádí platnost úmluvy za zásadní překážku. Proto bych ráda připomněla, že k úmluvě nikdy nepřistoupila řada členských států EU, Německo již bylo zmiňováno, ale vedle Německa je to Rakousko, Nizozemí, Velká Británie, Švédsko, Irsko. Mnohé z těchto států mají v současné době přijatou legislativu, která umožňuje prostituci regulovat. Určitě se dnes nacházíme ve zcela jiné politické, sociální a ekonomické situaci, než jaká byla před více než 60 lety, kdy byla úmluva ratifikována. Vnímání morálního, sociálního i zdravotního problému prostituce se za posledních 60 let změnilo. Jako nerealistické byly v řadě zemí opuštěny snahy o její odstranění. Místo toho je kladen důraz na její regulaci a na potlačování pouze těch nejzávažnějších průvodních jevů, jako je obchodování s lidmi. Změnily se ovšem i objektivní podmínky. Do jisté míry jsou právě regulované jen některé nejzjevnější problémy s ní související, a to především trestním zákoníkem. Obecně závazné vyhlášky, které řada měst přijímá, aby vykázala prostituci ze svých veřejných prostor, neřeší otázku veřejných domů a stávají se tak zcela bezzubými. Předložený návrh se podle mého názoru rozhodl pro správnou cestu řešení problematiky prostituce. V zásadě totiž existují tři přístupy k jejímu řešení. Prostituce se dá právně ignorovat a postihovat pouze určitá jednání, která ji doprovázejí, jako jsou daňové úniky, drogová kriminalita, násilná trestná činnost, nebo lze prostituci vymezit určitý rámec, ve kterém je dovolená, a postihovat jakékoli vybočení z tohoto rámce. Tomu můžeme říkat regulace. Nebo můžeme prostituci zcela zakázat a v případě výskytu tohoto jednání stíhat. Nemyslím si, že tato třetí varianta by byla proveditelná a že by se na celém světě našla jediná země, ve které by se podařilo úplný zákaz prostituce vymáhat a dodržet. Návrh zákona vychází, jak již tady bylo řečeno, z druhého přístupu. Jako starostka centrální městské části v našem hlavním městě jsem pro regulaci prostituce. Podporuji tento způsob jejího řešení a pokládám za nemožné se jí zbavit jejím zákazem a zavíráním očí před tímto problémem. Pan předkladatel zde hovořil o cílech, které si návrh zákona klade. Souhlasím s nimi, ale bohužel si nejsem jistá, že se jich dá předloženým návrhem dosáhnout. Předně se návrh nezabývá odstoupením od úmluvy o potlačování obchodování s lidmi, jedná se o smlouvu prezidentskou, která musí být před ratifikací schválena oběma komorami Parlamentu, a ten samý procedurální způsob musí být dodržen i v případě odstoupení od této smlouvy. Zároveň s úmluvou je třeba vypovědět její závěrečný protokol. Nicméně připouštím, že je částečně možné regulovat prostituci už nyní a dostát i povinnostem úmluvy. Bohužel toto řešení však z hlediska fungování právního státu není ideální, neboť ponechává kuplíře v tzv. šedé zóně a to si myslím, že si nemůžeme dovolit. Nebylo by tedy možné otevřeně legislativně regulovat veřejné domy a jejich provozování, což považuji za zásadní chybu. Předloha rovněž vykazuje celou řadu nedokonalých formulací, které znamenají výkladový zmatek i prostor pro zneužití vágní formulace. Provozovatel, který má najatý prostor nebo ho vlastní, si požádá úřad o povolení k provozování prostituce. Získá takové povolení a bude v něm prostituovat sám? Jak by provozovateli vznikl zisk legálně? Druhá moje otázka. Pak nerozumím následujícímu rozporu.
I kdyby úředníci finančních úřadů prováděli nejrůznější daňové kontroly, tak z čeho nezbytné údaje dohledají? Neexistuje povinnost vést obecné údaje o počtu klientů ani vykonávaných sexuálních službách. Závěrem bych také ráda podtrhla, že osobně velmi podporuji vznik právní úpravy, která bude prostituci regulovat, avšak ne tak restriktním způsobem, jejž navrhovalo zastupitelstvo hlavního města. S ohledem na vše výše uvedené i na předchozí řečníky vkládám proto naději do vládního návrhu zákona o regulaci prostituce, který, doufám, bude předložen.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Slovo má paní poslankyně Marta Semelová, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou do obecné rozpravy.
Předložený návrh má za cíl regulovat prostituci, s čímž by určitě každý souhlasil. Podobně bychom se mohli ovšem bavit pochopitelně i o příjmu z hazardu. Vím, že prostituce je obtížně kontrolovatelná, obtížně postižitelná a v řadě místech narostla do značných rozměrů. Jsou tu prostitutky tzv. sezónní, příležitostné, stálé, provozují se v pouličních klubech, ty se v hlavním městě Praze drží podle informace městské policie na historickém minimu, v privátních bytech, tam se zase pro změnu policie nedostane, dále existují různé eskortní servisy. Značně rozdílné jsou i důvody a příčiny toho, proč ten či onen provozuje tuto činnost. Některé ženy se tak snaží řešit špatnou finanční situaci, svou vlastní i své rodiny, kdy nemají práci či jejich příjmy nestačí ani na základní životní potřeby. Dále je zde skupina těch, které jsou k prostituci nuceny násilím, proti své vůli a bojí se ozvat. Jiní si tento způsob obživy, přivýdělku, či jak to nazvat, volí dobrovolně. Návrh zákona však neovlivňuje pouze tyto skupiny lidí, ale i ostatní občany, kteří nesou důsledky. Jak už jsem uvedla, zákon má řadu nedostatků a pochybuji o tom, že by mohl situaci změnit. Ostatně potvrzují to i zkušenosti ze zahraničí, kde sáhli k podobným opatřením, která se však dotkla pouze malého procenta. Například v Holandsku se do legálního systému přesunulo pouze zhruba 15 % prostitutek. Nepostižitelná je také ta v privátech. Nyní k některým konkrétním připomínkám. Pokud jde o věkovou hranici, nemohu souhlasit s věkovou hranicí, odkdy by se mohla vydávat oprávnění k provozování prostituce, která je zde stanovena na 18 let. Tato hranice je podle mého názoru nízká. Za druhé. Daná vzdálenost k vydání povolení k provozu 150 metrů od škol a školských zařízení, ústavů sociální péče o mládež, dětských hřišť, národní kulturní památky, zdravotnických zařízení, státních orgánů a dalších míst, to je podle mého názoru poněkud směšná vzdálenost. Stejně tak řešení situace spojené s nedodržením smlouvy mezi osobou oprávněnou k provozování prostituce a zákazníkem prostřednictvím vrácení zaplacené odměny nebo její části. Nedovedu si představit, kdo a jak bude hodnotit poskytnutou službu a její kvalitu a vyřizovat reklamaci. Pochybnosti mám, i pokud jde o vypovídající hodnotu zdravotních průkazů.
Já se velmi omlouvám, paní kolegyně, ale prosím zejména kolegy vpravo ode mě.
Jeden den je průkaz vydán, druhý den může být zdravotní stav poskytovatele služby úplně jiný. Závěrem. Regulace prostituce by určitě potřebná byla. Tento návrh zákona totiž nahrává těm, kteří využívají druhých osob k doslova sexuálnímu vykořisťování, po schválení, navíc za podpory státu, potažmo obcí, jimž by z prostituce plynuly daně. To považuji za nepřijatelné, stejně jako skutečnost, že předložený návrh je v rozporu s mezinárodní Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Proto přijetí tohoto zákona já osobně nepodpořím a podpořím návrh na jeho zamítnutí.
Děkuji.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Je dobře, že po mně bude vystupovat pan náměstek Štern. Já pana náměstka neznám. Několikrát jsem se vyjádřil v médiích na základě stanoviska paní profesorky Válkové, která nás informovala na klubu o tomto postupu a několikrát to zopakovala do médií. Já bych ho vyrazil v první minutě po tom, co mi to jako řediteli firmy udělal. Ale tato diskuse je vůči panu náměstkovi nekorektní. Nepokračujme v ní, prosím. Moc o to prosím. Nebylo to žádné výběrové řízení, byla to příprava na toto výběrové řízení. A toto chceme změnit! To je všechno! A dneska se hovoří o částce poloviční. Tak prosím buďme k sobě vzájemně korektní a používejme ověřené údaje. To je všechno.
Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozvání na toto zasedání, abych tady mohl vysvětlit svůj postoj nebo důvody pro své konání a pro své rozhodnutí. Pracovní skupina bude doplněna o pracovníky Ministerstva spravedlnosti. Podle harmonogramu se postupovalo naprosto přesně. Byl tam zástupce IT odboru a byla tam delegována posléze i vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu spravedlnosti. Předpokládaná hodnota musí být stanovena nějakým kvalifikovaným způsobem, jako je například průzkum trhu. Je to předmětem obchodního tajemství. Samozřejmě z pochopitelných důvodů, že nechtěli před konkurencí cokoliv prozrazovat.
Já jsem některé kroky paní ministryně od počátku, a to v době, kdy byla v plné i mediální síle, kritizoval. Nemyslím si, že napadal. Problém mediálních andělů spočívá v tom, když začne haprovat obsah. A jeden nakonec vykouše toho druhého. Přesně k tomu došlo. Všichni se modlili, ať tam ta Hana zůstane, nic se nebude dělat, je to super, ministerstvo se rozloží, kdo může, uteče. Ale mediální andělé už nikdy nikam. Tu čest v tomhle souboji jste neměla s žádnou opozicí, ale úplně s někým mnohem horším, než je jakákoliv opozice. Tihle vás mlátí zezadu, to je obrovský rozdíl, a z temnot. Já si myslím, že tady nemusíme velmi populisticky křičet - a teď někoho odvoláme!, ať někdo odejde! a tak dále. To umí každý blb tohle říct. Začnu ruce, ruce , pak spustím "Chápete to?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, asi jednom dvě poznámky. Jestli si opravdu někdo myslí, že justice v našem státě je v dobrém stavu, tak o ní nic neví a nebyl v životě u žádného soudu. A potom chápu, že ti, kteří ji v tom stavu nechali, se poněkud bojí, když ji někdo začne reformovat. A trošku se možná i stydí.
Nechcete, pane kolego Komárku, prostřednictvím pana předsedy, ale budete. Protože pan generál Dohnal je stále v jakémsi právním vakuu. A já se chci zeptat pana premiéra: Jak je možné a podle jakých právních předpisů pobírá tedy generál Dohnal plat?
Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Chtěl bych tu zdůraznit, že to byl Pavel Štern, který v minulosti oponoval naprosto nesmyslným záměrům na veřejnou zakázku na elektronické náramky. Protože samozřejmě si představte situaci, že by taková nabídka nebo nabídky ostatních uchazečů se dostaly k jednomu z nich. A následně byla vypsána veřejná zakázka?
Vím, že jste čekala dlouho, ale nemohl jsem nic jiného dělat. Děkuji paní Zuzce Bebarové-Rujbrové a budeme pokračovat teď faktickými poznámkami. Mám dvě před panem kolegou Kortem. Ale ještě požádám pana kolegu Zlatušku o strpení. Nyní faktická poznámka pana kolegy Zlatušky, poté faktická poznámka pana kolegy Zavadila, pak přihláška pana Korteho. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nabídky musejí být samozřejmě transparentně viditelné pro všechny.
Technickou mohu pustit až v obecné rozpravě, pokud nemáte k proceduře. Děkuji paní poslankyni. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Svobodu, pana poslance Soukupa, paní poslankyni Černochovou, paní poslankyni Maxovou a paní poslankyni Semelovou - s tím, že tady mám faktickou poznámku pana poslance Stupčuka. Děkuji za dodržení časového limitu. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pravda je, že zákon o regulaci prostituce - ten název není úplně správný, protože ona je to reglementace v této podobě - je zákon, který Prahu enormně zajímá. Praha samozřejmě má v prostituci největší problém ze všech českých měst a obcí. V okamžiku, kdy se přistoupí k tvrdým opatřením a zákonům, nastane jev, který známe ze Spojených států z doby, kdy byl zákaz výroby a distribuce alkoholu. Ta situace bude úplně stejná. Myslím si, že to, co zaznělo v té krátké poznámce přede mnou, je poznámka zásadní.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání. Dříve než začneme projednávat připravené body, přečtu zde seznam omluv. Než začneme projednávat pevně zařazené body, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky prvních kol voleb.
Paní předsedající, děkuji a přeji vám všem, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Co se týká bodu 86, jmenování jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vydaných hlasovacích lístků bylo 163, odevzdaných 162, jeden lístek odevzdán nebyl. Pro Janu Kasalovou bylo odevzdáno 73 hlasů, pro Václava Mencla bylo odevzdáno 55 hlasů a pro Václava Žáka 14 hlasů. Miroslav Augustin získal 68 hlasů, Jakub Heikenwälder získal 74 hlasů, Kristián Chalupa 15 hlasů a Václav Legner 13 hlasů. Tolik k výsledkům.
Děkuji panu předsedovi a bereme na vědomí. Nyní přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení operací ENDURING FREEDOM, PEACOCK RELOADED, NEW DAWN, ISAF, AFRICOM, KFOR a EUFOR. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu.
Děkuji panu ministrovi.
O obsahu tohoto tisku zde velmi podrobně hovořil pan ministr.
Včera, nebo od pondělka včera, další krize na Ministerstvu spravedlnosti. V okamžiku, kdy se jedná o konflikt ve vedení ministerstva, v kterém jsou zastoupeny různé politické strany, tak jak zvyklost, tak zdravý selsky rozum říká, že to je úloha pro premiéra a ne pro ministra financí. My prostě nevíme, co je pravda. A tady je příležitost, abychom se dozvěděli, aby svoji verzi mohla říct paní ministryně, případně pan ministr financí, případně aby se k tomu vyjádřil ministerský předseda. No nebudeme. Stejně se tomu nevyhnete. Ale pak je jasné, že ten rádoby jednoznačný postoj ministryně tak jednoznačný není, když se bojí parlamentní debaty. Tím ovšem, že o tom dneska nebudeme debatovat, tím se ten problém nevyřeší, to nevysedíte, my nebudeme potichu. Budeme se ptát jinde.